A ta se bude chovat podle toho, jak se ji budeme snažit ovlivnit a jak se budeme chovat my. Zcela otevřeně říkám, že si můžeme sice myslet, že můžeme celou situaci dostat pod kontrolu, ale byla by to falešná domněnka. Žádná z evropských zemí a žádná ze zemí celého světa nedosáhla a pravděpodobně, dokud nebude k dispozici vakcína, nedosáhne na možnost tuto epidemii zcela eliminovat. Je potřeba, abychom si to navzájem opakovali, protože to, že je zde koronavirus, není ničí vina, je to biologický proces. Když jsme rekalibrovali ty systémy prediktivního modelování, potom jsme došli k číslům, o kterých jsem hovořil. A jen pro vaši informaci, tyto modely na dnešní den predikovaly 6 tisíc nově nakažených. Berme to prosím jako důkaz toho, že tuto predikci v řádu týdnů jsme schopni provádět. Říkám to i proto, že když po vás budu nakonec, stejně jako předtím pan premiér, žádat prodloužení nouzového stavu, nedělám to svévolně, ale dělám to na základě údajů, které umíme předpokládat s velkou mírou pravděpodobnosti. Tak jako v polovině října se jednalo o bod zlomu směrem dolů a následoval rychlý pokles dolů, tak je šance, že ten bod, o kterém mluvím dnes, bude sice bodem zlomu, ale nemusí se jednat o rychlý vzestup nahoru. Pro vaši informaci, říjen to bylo 300 tisíc, listopad to bylo 200 tisíc. Bohužel v současné době nemáme ze zákona jinou možnost, a já se k tomu ještě vrátím, jak nastolit opatření plošně pro celou zemi, než v rámci trvání nouzového stavu. Co považuji za naprosto zásadní ukazatel, a jistě si všichni vzpomeneme, že když jsem zde před nějakou dobou představoval protiepidemický systém, tak jsem o tom právě hovořil, že skóre tohoto epidemického systému je jedním ze zásadních, nikoli však jediných parametrů. Tak tím druhým, velmi podstatným parametrem je zátěž nemocnic a její vývoj. Dosud bylo pozitivním faktem, že dlouhodobě klesal celkový počet hospitalizovaných na současné hodnoty kolem 4 tisíc, 4 200 a podobně. Do nemocnic denně přichází zhruba 300 nových příjmů v souvislosti s koronavirovou infekcí a podobný počet propuštění ji kompenzuje. Jestli budou patrné signály, že se tento trend také začíná měnit, bude to velmi silný důvod k tomu, abychom udělali něco víc, než děláme teď. A já upozorňuji na to, že v současné době, a informujeme o tom už několik týdnů, kromě potíží a úmrtí na koronavirovou infekci se zvyšují i počty nemocných, případně zemřelých v souvislosti s tím, že péče, která by jim jinak byla poskytnuta, musela být odložena.
Jsme schopni, když přijde příští týden první zásilka vakcín, reagovat? Nebo to bude někde uloženo a budeme to řešit ad post? Nouzový stav, který dneska schvalujeme, je spojen i s tím, že se bude muset zabezpečit distribuce. A budou nutné ty složky, které zabezpečují tuto distribuci, pod nouzovým stavem fungovat? Nebo je to mimo tento systém? Schvalovali jsme zákon o očkování a bavili jsme se o pojišťovnách. Domluvily se už pojišťovny na systému distribuce? Již tu shodu máme? Protože jestli se jedná, tak si myslím, že už je to trošku pět minut po dvanácté, jestliže už Evropa začíná distribuovat. Měli bychom se také k tomu nějak postavit. Británie začíná očkovat dokonce. Čili dneska už zase v médiích jsou informace o tom, jak to očkování je, nebo není. To jsou otázky, které v tom prostoru, mediálním prostoru, zaznívají. Jaká je osvěta? Už něco děláme. Je to dostatek? Ukázalo se, že je nedostatek vakcín na chřipku. Dezinformační kampaň určitě probíhá. Já si myslím, že tady není nikdo, kdo by říkal, že není. Upozorňuji, že oni čerpají z informací, které mají. Kdy bude? Jaká média se do toho zapojují? Jak jsou využívány? Už máme první zkušenost ze školství. Proč? Proč se učitelé nenechávají masivně testovat? Vyzýváte, aby vám řekli. Ale není to také trošku tím, že oni mají určitou obavu? Oni prostě necítí důvěru vůči tomu testování. A ztráta důvěry, to je to nejhorší, co nás v těchto okamžicích může potkat. Ptám se, je to dost, co jsme udělali? Nouzový stav nemůže být věčně. Ty důvody se objeví. Hovořil jste docela podrobně o tom, jak je to s krajskými hygienickými stanicemi, a hovořil jste o tom návrhu zákona. Nic nám nebrání tuto úpravu třeba provést a udělat. To jsou věci, které mě napadají, když poslouchám tuto debatu, která se tady odehrává, a říkám si, mám důvěru ve vládu v této věci, protože v tom není sama. Ale je to věc celého světa, celé Evropy. Týká se jak Číny, tak Evropy. To přece nemá ideologický základ. Ale je tady nepřítel a my jsme se rozhodli, že nad ním nějak zvítězíme. To by mělo být to, na čem máme stavět, to znamená, nedopustit přehlcení zdravotního systému, aby každý, kdo cítí tu zdravotní potřebu, to adekvátní ošetření na té druhé straně našel. Když se nám to nepodaří, tak co bude příště?
Nyní tady mám přednostní práva.
Děkuji za slovo. Ta rozprava běží už mnoho hodin a zejména z opozičních řad zaznělo mnoho dobrých argumentů, proč nevyhovět požadavku vlády na prodloužení nouzového stavu. A já je nebudu opakovat. Možná jen ta klíčová věc, díky chování vlády, chaotickému rozhodování. Poslední příklad. Včera se dozvíme, že si nesmím odnést pivo z restaurace. - Ne ježíšmarjá. A kdo to tak myslel? Kdo to rozšiřuje? Jedna rána za druhou, jedna zmatená informace za druhou. A jediná odpověď je vlády, a je to bod dva: zvýšíme represe, zvýšíme pokuty, zavřeme je. To je cesta do pekel. To vůbec nefunguje. Kdo tomu věří, tak věří na policejní stát. Místo abyste vysvětlovali jasně, srozumitelně svá opatření, aby jim lidé rozuměli a v zásadě dobrovolně je plnili, protože když jim budou rozumět, tak je budou prostě plnit. To opravdu nikam nepovede. Doháníte i slušné lidi k zoufalým činům. Pokud nevěříte, vyjeďte a mluvte s těmi lidmi, kteří nevědí kudy kam. Ale zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Tak se s nimi bavte. Je to hrozně pohodlné ukazovat prstem na ty ostatní, ale každý z nás by měl začít u sebe. A řekl jsem každý z nás, neřekl jsem jenom vládní politici. Chci za prvé poděkovat panu ministrovi, že poslal svůj tým. A věřte nebo ne, v té debatě v zásadě nebylo poznat, někdy ano, ale většinou ne, kdo je vládní poslanec a kdo je opoziční poslanec. Než jsme domluvili termín s ministrem Prymulou, už byl taky pryč. My tady vedeme podle mě nesmyslnou debatu, jestli povinné, nebo dobrovolné, když nikdo nenavrhuje povinné. To je za prvé. Všichni jsme pro dobrovolné. A teď se tady dohadujeme a přesvědčujeme, ale přesvědčujeme všechny, kteří mají stejný názor. A bohužel mě to jednání a i ten vládní materiál mě přesvědčil, že to skutečně hrozí. Že ti, kteří se budou chtít očkovat dobrovolně, nebudou mít šanci. Není tam vůbec nic. Podívejme se ke svým sousedům do Německa, do Rakouska, jaké mají podrobné plány, jak jsou veřejně komunikovány. A kolik jsme schopni naočkovat občanů do března, do června a do září? Ale ten údaj je vlastně k ničemu, protože je jasné, že budou prioritně skupiny, které musí mít přednost. To prostě nevíme. Jak pak máme naplánovat, kde se bude očkovat? V první fázi ve fakultních nemocnicích. A věřte nebo ne, někdy je to hodinu a půl jenom do té fakultky. Není připraven systém, který bude registrovat zájemce. Není připraveno vlastně vůbec nic. A neříkáme veřejnosti pravdu. Pan ministr Hamáček kýve hlavou, tak ať mi odpoví jako vicepremiér vlády. Kolik lidí naočkujeme v lednu, kolik v únoru, kolik v březnu? Bez ironie. Ale jsme v prosinci. Nemáme nachystané vůbec nic. Myslím si, že... Je to dneska veřejný materiál, který projednávala vláda v pondělí. V dubnu by to bylo v pohodě. Já nebudu říkat všechno, co včera na té komisi zaznělo. A ten projekt prostě musí být úspěšný. Ano, jsou tady odpůrci očkování, mají na to svaté právo. Prostě se tak rozhodli, berme to jako fakt. Neztrácejme čas zbytečnou debatou. Jsou regiony, kde není fakultní nemocnice. Podívejte se na eRoušku, kolik se provedlo testů od března. A ptejme se vlády: Jsou to reálná čísla? Říkáme veřejnosti pravdu? Nebavme se o té skupině, která nechce, na to mají fakt právo se rozhodnout, že ne.
Spojujeme si je totiž s uzavřenými obchody, se zákazem vycházení a podobnými restrikcemi. Ale vy i já víme, že tomu tak není a že bych byl moc rád, kdybychom to společně uměli lidem vysvětlit. To, že vláda s vaší podporou musí vyhlásit nouzový stav, umožní prodloužení něčeho, co je veskrze pozitivní záležitostí. V době, kdy na nás negativně dopadají důsledky epidemie, je totiž vyhlášení nebo prodloužení tohoto nouzového stavu tím, co nám umožní efektivně na stávající situaci reagovat. Díky nouzovému stavu lze, a již to tady bylo řečeno, snadněji nasadit vojáky, hasiče, integrovaný záchranný systém na pomoc vládě i nám všem v plnění krizových opatření. Tito lidé pomáhali a pomáhají s trasováním nakažených. Tito lidé pomáhali a pomáhají v zajištění organizace a v zajištění podpůrných IT systémů, které jsou klíčové pro chod celého krizového stavu, díky kterým máme data, se kterými můžeme pracovat, která vám zde můžu nyní prezentovat. Díky nouzovému stavu lze tak snadno, rychle a účinně zapojit například i studenty do pomoci. Jinými slovy díky tomu, že existuje nouzový stav, můžeme využít rychle a operativně pomoc všech těch, bez kterých bychom se neobešli a bez kterých by byla situace daleko, daleko složitější. Určitě se mě zeptáte i na to, kdy to vše skončí. Kdy můžeme zodpovědně říct, že již nepotřebujeme žádná plošná opatření, tím pádem že již nepotřebujeme nouzový stav. Jinými slovy zhruba 500 za týden . Tehdy se nejedná o komunitní šíření, tehdy nehrozí závažné riziko, tehdy není potřeba plošných opatření. V případě, že bude toto aplikováno a že se výhledově dříve či později, přál bych si, aby to bylo dříve, obávám se, že to bude později, abychom se dostali do toho nouzového stavu, musíme potom vědět, že stávající úprava nám opravdu umožňuje regulovat řadu věcí na lokální úrovni, na úrovni okresů, kraje i několika krajů. Ve chvíli, kdy se potom budeme blížit k většině republiky, jinými slovy kdy bude potřeba působit plošně, potom nám náš stávající právní řád ukládá použití krizového zákona, jinými slovy snahu o vyhlášení nouzového stavu. Prvním je pivo. Bylo to všechno dáno jenom tím, aby se omezila konzumace alkoholu na veřejnosti. jako je tomu u velkých řetězců. Děkuji vám velmi za pozornost a ještě jednou děkuji těm, kteří mi umožnili nyní vystoupit.
Já vám děkuji, pane ministře. A jako první vystoupí s přednostním právem pan předseda Rakušan, připraví se pan předseda Bartoš.
Je to situace, která je nenormální. Já termín stav pomoci musím odmítnout. Ten nouzový stav, ten čas, který tady Sněmovna znovu a znovu vládě dává, naplnit nějakými konkrétními kroky. Protože sám nouzový stav jako takový žádným lékem není. Lékem má být to, co se v jeho rámci odehrává. Lékem má být účinná strategie našeho státu, naší vlády v boji s pandemií. Co může skutečně pomoci? Může to být rychlé trasování, kdy vláda sama mluvila o tom, že by chtěla rychlost trasování pozitivních případů zvýšit na 90 % oznámení do 24 hodin ve všech krajích a též o víkendech. Tak se objektivně, a všichni to vidíme u našich testovaných známých a příbuzných, jednoznačně neděje. Testování. V nedávné době skončil ve své funkci národní koordinátor pro testování Marian Hajdúch. Sám pan premiér ho pochválil, že si ho jako odborníka váží. On sám veřejně řekl, že není schopen stát za rozhodnutími vlády, která prostě nereflektují jeho odborná doporučení a doporučení jiných odborníků. A často se uvádí, že je to drahé. Tak jeden ekonomický příměr. Testování nás od začátku pandemie stálo zhruba tolik, kolik stojí českou ekonomiku jeden den lockdownu. Kromě preventivního testování vidí chybu i v nerealizovaném plošném antigenním testování. Pár konkrétních příkladů ze světa. Ta statistika je prostě vypovídající a svědčící o tom, že testovací strategie stále nebyla uvedena v život tak, jak nám tady vláda opakovaně slibuje a vlastní sliby neplní. Protože to jsou ty konkrétní prostředky, kterými může pandemické situaci pomoct. To není nouzový stav sám o sobě, který je prodlužován na 30 dnů znovu a znovu, aniž by nám vláda řekla, jak těchto 30 dnů chce reálně využít k tomu, aby se situace zlepšila. V České republice máme desetkrát až stokrát více úmrtí přepočteno na obyvatele než země, které dostatečně testují. To prostě není nějaký statistický údaj. Další věcí, kterou vláda má udělat, je motivovat k dodržování karantény. Všichni jsme v našem okolí zažili lidi, kteří byli pozitivně testováni, a teď jim volají ti kamarádi a přátelé a říkají: Prosím tě, nenahlašuj mě, nenahlašuj mě, protože já budu muset zůstat doma a já už to ekonomicky nezvládnu, nevydržím, nemůžu si dovolit být v karanténě. - No a na to vláda přece musí reagovat. Pokud tímto způsobem lidi nebudeme motivovat, prostě do karantény nepůjdou a budou hledat - a na to jsou Češi vždycky dobří - veškeré cesty, aby do ní prostě jít nemuseli. Další věcí, o které se tady poprvé výrazně zmínil pan premiér, a za to si jistě zaslouží poděkovat, je očkování a očkovací strategie. Mimochodem zmínil tady, že nám má pan ministr Blatný tu strategii jako předsedům poslat, všichni jsme ověřovali svoje mailové i datové schránky a nikdo z nás ji k dispozici nedostal. Podle mě nedostatek očkování a očkovací strategie je třetí selhání této vlády. kdo bude první oočkován - zdravotníci, sociální služby, to není až tak těžký úkol, případně senioři. Za další. Zaměňujete slovo logistika za distribuci. Distribuce problém není. Rozvézt ten preparát po České republice, to určitě zvládneme. Ale logistika je to, kdo bude očkovat, kde se bude očkovat, kdo a jakým způsobem to bude organizovat. Budou to kraje? Mluvil jsem s našimi třemi hejtmany.
Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil za klub KDU-ČSL k otázce prodloužení nouzového stavu. Hned na začátku bych chtěl říct, že jsme tuto záležitost velmi pečlivě na poslaneckém klubu probírali, a to s cílem hledat správnou cestu pro tuto zemi. Neřešili jsme to tak, že koalice a opozice, jak tady zaznívalo, tuším, od kolegů z KSČM, to není naše cesta. Hledáme správné řešení pro tuto zemi. Rozhodli jsme se, že nouzový stav podpoříme, ale podpoříme jej o týden, do 18. prosince, a to s jednou podmínkou. Takže není pravda, jak tady bylo zmiňováno, že všichni, že celá opozice jaksi unisono odmítá. Ne, hledáme řešení a myslíme, že není žádný problém, vždyť se příští týden tady sejdeme, Sněmovna normálně jedná, a není problém tedy nouzový stav, pokud to bude nutné, opět prodloužit. Neberu mu to. Ale pak se mu to zřejmě nepodařilo dobře vysvětlit, protože velice pochybuji, že by takto naši občané, lidé, vnímali stav nouze stejně jako on. Dobře, bylo tady alespoň částečně, a chápu, že se nemůže zacházet do úplných podrobností, řečeno, proč nouzový stav potřebujeme a že je to především právní rámec, který umožňuje nebo usnadňuje řadu kroků a mnohá důležitá řešení. Když to není trpělivě a dopodrobna vysvětlováno, nedivme se, že si občané ten nouzový stav opravdu spojí více se zákazy, nařízeními a omezeními než s ochranou a s tím, co je nezbytně nutné. Ale je to tak opravdu? Řešily se zákony, které byly přijímány v nouzovém stavu, opravdu spojenými silami? Já si to nemyslím. Možná čest výjimkám, pokud jako takové případy máme, ale dost často to bylo úplně stejné jako kdykoliv. A byli jsme opakovaně odmítáni. Teď opravdu - ale nevrťte hlavou, pane předsedo. Neposloucháte vůbec. Takže víte, přišla pozvánka pro jednoho z mých kolegů. A pokud vím, většina z opozičních stran to odmítla. Já je i docela chápu psychologicky.